Neustále slyším, máte plná ústa, teď to myslím obecně na vládu, boje proti dezinformacím. Stále tu slyšíme něco o vlivu ruských dezinformací na diskusi ve veřejném prostoru. Máte tady váš slavný KRIT na Ministerstvu vnitra, sypete desítky milionů do vaší propagace, ale tady, tady jste jednoduše vyklidili prostor a dali prostor právě těm dezinformacím, proti kterým vaše slavná vláda vede ten velkolepý boj. A já to bohužel musím vyčítat i vám, paní ministryně. Myslím si, že v tomhle směru jste zklamala v tom nejdůležitějším, a to je zodpovídání se lidem a tím myslím občanům této republiky. Já mám totiž někdy pocit, že vás zajímají jen vaši voliči. Jako byste si neuvědomovali, že řídíte zemi, kde jsou různé skupiny lidí s různými politickými preferencemi. Ale být ministryní vlády České republiky znamená, že se snažíte být opravdu ministryní všech. Všichni občané od vás teď měli jednoznačně slyšet, o čem tato smlouva je. Ale hlavně měli také slyšet, o čem tato smlouva není. Lidé se ptají, proč takovou smlouvu potřebujeme. Poslední týdny a měsíce nemělo dělat Ministerstvo obrany a paní ministryně nic jiného, nebo téměř nic jiného, než tyto věci vysvětlovat, opakovat, znovu vysvětlovat. Opravdu za mě nestačí vyvěsit na web ministerstva 12 otázek a odpovědí a udělat jakýsi podcast. Já nevěřím, že vám lidé nepíšou stejně, jako píšou nám. A že nevíte, co toto téma ve společnosti způsobuje. Já nejsem vojačka ani armádní specialista nebo analytička, já jsem právnička. A tu smlouvu jsem samozřejmě i s experty, i díky vám, to říkám tady otevřeně, důkladně studovala, že jste umožnila, abychom se setkali s experty a položili jim otázky. A samozřejmě já vím, a říkám to tady otevřeně, tato smlouva nepovede k výstavbě žádných vojenských základen. Na základě této smlouvy k nám nepřijdou žádná vojska cizí mocnosti. Neustále. Pořád jako kolovrátek. Nestačí to jednou v nějakém diskusním pořadu. Využít veškerou komunikační strategii. Naprosto jasně říkám, a tohle chci, aby zavnímali jak lidé, tak novináři, ale také vládní koalice, hnutí ANO nikdy nepodpoří žádný dokument, který povede k výstavbě cizích vojenských základen, ani nepodpoříme žádný dokument, který by vedl k přítomnosti cizích vojáků. Tak to prostě je a jinak to nikdy nebude a za to se mohu zaručit. Ale tato smlouva, kterou tady dnes v prvním čtení začínáme projednávat, nebo projednáváme, k ničemu takovému nevede. Nebude ani základna v Mošnově, ani nikde jinde. Já věřím, a většina z nás věří, že taková situace, kdy bychom museli požádat o pomoc, nikdy nenastane. Ale zároveň je pravda, a tu si musíme přiznat, že z tohoto pohledu tato smlouva bezpečnost České republiky posiluje. Vláda vlastně tím, že tuto smlouvu minimálně komunikovala, tak tím zakryla mnohem větší problém, který je ohrožením bezpečnosti a je ohrožením naší suverenity, a to je samozřejmě ten šílený migrační pakt, který schválil Vít Rakušan. A já myslím, že Vít Rakušan ani neví, co způsobil.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Mašek navrhl nový bod s názvem Informace vlády k přemístění lékařské záchranné služby z letiště Líně do Klatov. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Mašek dále navrhuje nový bod s názvem: Umí pan ministr Rakušan počítat a co je povinná solidarita v praxi? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro? Paní poslankyně Maříková navrhuje nový bod s názvem odstoupení od Green Dealu. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Zlínský navrhuje nový bod pod názvem Pokles počtu narozených dětí v České republice. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Pošarová navrhuje nový bod pod názvem Kompetentnost a nekompetentnost současných ministrů. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Štefanová navrhuje, abychom bod číslo 24, sněmovní tisk 5, zákon o zrušení soudních exekutorů, projednali jako první dnešní bod. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Oborná navrhuje nový bod a to pod názvem Zapojení českého průmyslu do výstavby nových jaderných zdrojů.
A já tady opravdu dneska nebudu mluvit o tom, proč je Rusko pro českou a evropskou bezpečnost hrozba. Jinak si dovolím doplnit, že Já tedy věřím, že proběhne bezproblémové, hladké projednávání a ratifikace této dohody, a samozřejmě jsme připraveni odpovídat na všechny otázky, které budou k tomu vznášeny. K tomu slouží politická diskuse, nikoliv k nekonečným monologům, které nikam nevedou.
Poslední s přednostním právem je přihlášený pan poslanec Fiala. Pane předsedo, jestli ještě dáte přednost faktické poznámce?
A já si myslím, že nemá pravdu. A to, že tady pan ministr zahraničních věcí přečte něco, co mu připraví na jeho sekretariátu, tak to dokáže přečíst skutečně každý. Já bych od ministra zahraničních věcí místo té infantility naopak očekával státníka, pane ministře.
Děkuji. Chtěl jsem říct něco podobného jako pan kolega Juchelka v tom smyslu, že přeju panu ministrovi zahraničních věcí pěknou dovolenou na Krymu, že mu určitě pomůžeme, aby si tu dovolenou užil. A nikdy bychom smlouvu takto až vazalského typu nepodepsali. Proto pro ni poslankyně a poslanci hnutí SPD nikdy nezvednou ruku. A nejde vůbec o to, že bychom nechtěli spolupracovat se Spojenými státy americkými nebo že bychom byli a priori protiameričtí. Ostatně téměř vždy, když se zde ve Ale to není případ této smlouvy. Její zastánci a propagátoři nám navíc neříkají celou pravdu, respektive nevěrohodně maskují její hlavní a jediný účel, kterým je umožnit přítomnost armády Spojených států amerických na českém území a existenci amerických vojenských základen v České republice, a to bez ohledu na to, jestli půjde o využívání stávajících vojenských zařízení ve vlastnictví českého státu a české armády, anebo o zařízení nová, jejichž vybudování smlouva explicitně umožňuje. Jak jsem již naznačil, vládní zastánci této dohody neustále opakují, že v ní nejde o umístění amerických vojáků v České republice. Nejlepším argumentem proti tomuto tvrzení je tuto smlouvu si důkladně přečíst a prostudovat. A na základě podrobného studia této smlouvy zcela zodpovědně prohlašuji, že její název je - zřejmě i záměrně - zavádějící. Nejde o žádnou smlouvu o obranné spolupráci, to by zde byly například pasáže o povinnosti smluvních stran poskytnout si vzájemně vojenskou pomoc nebo klidně i pasáže o dodávkách vojenské techniky, sdílení vojenských informací a podobně, ale o tom zde není vůbec žádná zmínka. Proto se jedná výhradně na základě analýzy jejího obsahu, kterou může provést každý, kdo o to má zájem, o smlouvu o pobytu amerických vojsk v České republice. Nazývejme věci pravými jmény a buďme k občanům upřímní. Teď k té nerovnosti smluvních stran. Jde o jasnou nerovnost a jednosměrnost, nikoli o vzájemnou spolupráci a reciprocitu. To u smlouvy, kterou projednáváme, naprosto neplatí, protože Spojené státy zde získávají jednoznačně privilegované postavení. To, že je český stát slabší stranou ve smlouvě, kterou dnes začínáme projednávat, je o to horší a o to závažnější, že tato smlouva jako smlouva mezinárodní má přednost před standardními českými zákony, což v praxi znamená, že když bude náš český zákon v rozporu s touto smlouvou, bude se postupovat podle této smlouvy.
Dovolte mi zrekapitulovat pár milníků v tom harmonogramu při projednávání a sjednávání DCA: V září proběhlo druhé kolo negociací za účasti obou vyjednávacích týmů opět v Praze. Jednalo se konkrétně o poslance výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost a zahraničního výboru. Byli to poslanci i senátoři, Senát má ten výbor jeden. K tomu došlo, proběhlo. Zaznívalo tady slovo referendum. Ani v Maďarsku neměly referendum. K tomu, co tady zaznívalo zejména od pana předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Víte, já jsem si dala tu práci a našla jsem si dva poměrně zajímavé tisky, ke kterým bych chtěla připoutat vaši pozornost. V obou těchto případech, kolegyně a kolegové, se jedná o návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky. Takže když se podíváte na hlasování na 263. schůzi z 9. července 2015, bylo to hlasování, které probíhalo v 19.09 a já jsem tehdy byla zpravodajka toho návrhu, tak si představte, že tehdy nezařazený poslanec - protože poté co vytuneloval Úsvit, tak se rozloučil s kolegy a stal se nezařazeným poslancem - tak pan Tomio Okamura hlasoval pro.
Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji pět přihlášek s přednostním právem. Pane předsedo Okamuro, máte slovo.
A všiml jsem si, že SPD je jedinou stranou v parlamentu, která bude hlasovat proti, jelikož podle vyjádření předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové bude většina poslanců ANO hlasovat pro tuto dohodu. Hnutí SPD je tedy jedinou opoziční stranou, která je v této věci proti vládní koalici. A já hned na úvod bych dal návrh na zamítnutí této dohody mezi ČR a USA v prvním čtení, takže o mém návrhu by se hned tedy následně po té rozpravě hlasovalo. Jsme přesvědčeni, že by měla vláda na tuto otázku vyhlásit referendum. Zákon o referendu z pera SPD, který takové referendum umožňuje, jsme již podali do Sněmovny a čeká tady na projednání. V případě schválení této smlouvy se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků. Dohodou Fialova vláda zvýhodnila americký vojenský personál na úroveň diplomatických misí. Tato dohoda zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Tedy nemůžeme dovnitř, nevíme, kdo tam je, co tam je uskladněno, a nevíme, jaká se zde provádí činnost. Navíc k zabezpečení kázně a pořádku v případě protestů proti pobytu ozbrojených sil USA na území ČR je lze použít k nasazení i mimo těchto 11 lokalit kdekoliv na území České republiky. Dohoda je dokonce uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Tato dohoda je jednostranně nevýhodná pro Českou republiku. Nedává obdobná práva českým vojákům, jejich rodinným příslušníkům nebo dalším civilistům na území Spojených států amerických. Dokonce ani počet příslušníků ozbrojených sil USA na českém území není nijak omezen. Když se podívám do dohody samotné, nic o odkladu uplatnění té dohody tam nevidím. Dohoda vstupuje v platnost 30. dnem po výměně nót, že každá smluvní strana splnila své vnitrostátní postupy potřebné pro vstup této dohody v platnost. Tedy pak už platí automaticky vše, co je v ní napsáno. Je zde enormní riziko, že po ratifikaci vláda potichu umožní USA podle dohody postupovat a nic dalšího už Parlament ke schvalování nedostane. Je třeba napsat rovnou do té dohody, že se tím nedává možnost rovnou podle dohody postupovat, ale že před aplikací této dohody na teritoriu České republiky bude třeba vyžádat souhlas obou komor Parlamentu. Pro Českou republiku je také mimořádně nevýhodné, aby dohodu nebylo možné předložit žádnému soudu - ani vnitrostátnímu, ani mezinárodnímu. Je potřeba tuto dohodu vnímat i v souvislosti s vládou navrženou novelou ústavy, konkrétně čl. 43 ústavy, který se týká obrany našeho státu. Hnutí SPD podalo při projednávání ve Sněmovně návrh na zamítnutí a projednávání je nyní přerušeno v ústavně-právním výboru Sněmovny.
To, že se vzdáváme suverenity a části svých výlučných státních kompetencí, anebo typ a povaha subjektu, na který je přenášíme? Ve prospěch koho se jich vlastně vzdáváme? Dle mého názoru je jednoznačně důležitější onen přenos kompetencí, vzdání se části naší suverenity. A proto by měla být ke schválení této dohody nutná ústavní většina hlasů v obou parlamentních komorách. Zcela nepřijatelná je i překotná rychlost přípravy a podpisu smlouvy a to, že tento proces probíhal skrytě, v utajení, bez adekvátní odborné, zejména právní, a veřejné diskuse. Ovšem když půjdeme do důsledků, je to ještě horší. Vztah Spojených států amerických k České republice prizmatem textu této smlouvy ovšem připomíná spíše princip koloniální nadvlády, respektive podřízenosti. I když, pardon, jedno ustanovení o obraně smlouva přece jenom obsahuje. Je to článek 6, kde se píše, že Česká republika přijme taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany, zabezpečení a bezpečnosti ozbrojených sil Spojených států amerických. Ostatně obecně to platí o veškeré přítomnosti cizích vojsk v jakékoliv zemi. Anebo případ stržení lanovky v italském Cavalese americkou stíhačkou ze základny Aviano. Tehdy šlo o brutální porušení předpisů a jasné zavinění ze strany amerického pilota, kvůli němuž zahynulo 20 nevinných lidí. Američané odmítli posádku letadla vydat k trestnímu stíhání do Itálie, přestože mezi mrtvými převažovali Italové a čin se stal v Itálii. Příslušný soud proběhl ve Spojených státech a všechny členy posádky stíhačky, včetně pilota, osvobodil. I k tomu může vést pobyt cizích vojsk v nějaké zemi, navíc pobyt zbytečný a plný privilegií pro příslušníky cizích vojsk. A já z tohoto místa otevřeně říkám, že nechci, aby kvůli pobytu cizích vojsk v naší zemi zemřel jeden jediný český občan, byť by šlo o důsledek nehody nebo nešťastné náhody. Síly, které budou naopak vybaveny právem podnikat přiměřená opatření k obraně svěřených zařízení, tedy v překladu základen. Co je tím myšleno, se můžeme pouze domnívat a obávat se toho. Celá léta nám je i touto vládou opakováno, že členství v NATO nám zaručuje zcela dostatečnou bezpečnost a ochranu. Proč se tedy narychlo podepisuje smlouva, jejímž jediným předmětem je pobyt amerických vojáků u nás? Znamená to snad, že už nám členství v NATO dostatek bezpečí nezaručuje? Anebo smluvní partneři nejsou až tak rovnocenní? Smlouva o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podkopává naši státní sprchovanost a staví naši zemi do služebného postavení vůči Washingtonu, který si prostřednictvím této smlouvy zajišťuje prostor a podmínky pro dlouhodobou přítomnost svých vojsk na našem území. Ano, je třeba zdůraznit a zopakovat občanům, protože vláda to záměrně nedělá, ačkoliv je to její přirozená povinnost, že hlavním účelem projednávané dohody je nastavení podmínek pro ničím neomezené působení amerických ozbrojených sil, jejich rodin a dalších civilních složek armády a administrativy Spojených států amerických na území České republiky v určených zařízeních a prostorách. Je nutné si totiž uvědomit, že touto smlouvou předáváme část svého území, část svých kompetencí a pravomocí do rukou cizí velmoci, která tak zprostředkovaně dostane pod kontrolu bezpečnost a stabilitu celé naší země. To jsou značně gumové a vágní pojmy, pod které se vejde ledacos. Cizí vojska, pokud tato novela projde, zde tudíž můžeme mít slovy jedné reklamy "dříve, než si myslíte". A k tomu tuto smlouvu o jejich pobytu. Smlouva, kterou zde projednáváme, je mnohem závažnější než někdejší smlouva o umístění amerického radaru v Brdech - která zaslouženě spadla pod stůl - i když ji vláda vydává za neškodnou technickou normu. Což je velmi nevěrohodné a potvrzuje to sama vláda svým chováním, když tuto smlouvu označuje za naprostou prioritu, bezmála za otázku života či smrti, a každého jejího věčného kritika za proruského kolaboranta. Propagátoři smlouvy říkají, že tato smlouva neobsahuje nic o vojenských základnách. Ano, slovo základna se v ní neobjevuje, je nahrazeno, jak jsem uvedl v úvodu svého projevu, termíny "zařízení nebo prostory na území České republiky poskytnuté ozbrojeným silám Spojených států amerických". A jiný článek smlouvy explicitně říká, za jakým účelem se tato zařízení a prostory americkým ozbrojeným silám poskytují. Čili za použití jednoho přísloví - když něco chodí jako kachna, kejhá jako kachna a vypadá to jako kachna, s největší pravděpodobností to i základna bude. A stejně tak když něco vypadá jako vojenská základna, na které se pohybují ozbrojení vojáci, vojenská vozidla a vojenská letadla, tak to zřejmě opravdu bude vojenská základna, nikoliv skautský tábor.
Dále vystoupí pan poslanec Vondráček a paní poslankyně Šafránková následuje. A následuje po paní poslankyni Šafránkové paní poslankyně Pošarová.
Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolila předřadit dva body, které se tady pokouším předřadit již každou schůzi. Je to návrh, který jsem podala již v říjnu roku 2021, a jedná se o zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob v prvním a druhém stupni závislosti. Tyto příspěvky se naposledy zvyšovaly před osmi lety, což je katastrofální číslo. A dále si dovolím navrhnout předřazení bodu 76, což je sněmovní tisk 266, a jedná se o návrh zákona na změnu o státní sociální podpoře. Rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin našich občanů, což platí nyní o to více vzhledem k vysoké inflaci, která reálnou hodnotu rodičovského příspěvku sráží hluboko pod jeho úroveň z roku 2020, kdy byl naposledy zvyšován. V posledních dnech slýcháme, že vláda mluví o zvýšení rodičovského příspěvku, ale bohužel opět v nedostatečné výši vzhledem k růstu inflace od jeho posledního zvýšení. Tento návrh současně obsahuje i zakotvení každoroční valorizace rodičovského příspěvku dle vývoje inflace přímo do zákona. Tento selektivní a asociální přístup odmítáme. Nelze diskriminovat rodiny jen na základě data narození dítěte a vytvářet tak mezi nimi právní a ekonomickou nerovnost. Preferujeme, aby byl rodičovský příspěvek zvýšen všem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, přičemž minimální nepřekročitelnou hranicí je pro nás jeho zvýšení všem rodičům, kteří jej budou ke dni účinnosti jeho zvýšení pobírat. To je opět zcela nesmyslné opatření, zejména v době, kdy nejsou k dispozici dostatečné kapacity předškolních zařízení a kdy vláda navrhuje zrušit školkovné. To se nám ta Fialova vláda opravdu nepěkně vybarvila! Prosím vás o podporu těchto návrhů.
Paní poslankyně Pošarová a následuje paní poslankyně Štefanová. A i paní poslankyně to dobře vyplňuje.
Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych zařadit nový bod, a to Kompetentnost a nekompetentnost současné vlády, současných ministrů. Co se týče ministra financí, plánované výdaje státu přesáhly bezprecedentní výši 2 bilionů korun. Do voleb šla vládní koalice s tím, že předchozí vláda zadlužila hluboko naši zemi, ale současná vláda je mnohem a mnohem horší. Kde jsou vaši odborníci?
Na konkrétním příkladu to znamená, že pokud by dnes americký voják zavraždil na našem území našeho českého vojáka či civilistu, stíhaly by ho naše orgány. V této nové smlouvě se ovšem naše vláda dobrovolně zcela vzdává práva stíhat veškeré trestné činy amerických vojáků spáchané na území České republiky. Nehledě na to, že tím česká vláda naprosto pošlapává práva případných obětí trestných činů spáchaných Američany na Češích a práva pozůstalých po nich. Nejen v právní rovině, ale také v rovině morálky a etiky. Ani československá vláda a komunistické vedení státu po srpnu roku 1968 se tohoto práva nevzdaly servilně a paušálně dopředu. Zcela zásadní a nepřijatelné je i ustavení smlouvy o tom, že americká strana má právo volného vstupu vojenských letadel, vozidel i plavidel na naše území s možností tankování a přistávání bez možnosti kontroly z české strany. Smlouva nijak nerozlišuje nebojové lety a průjezdy, bojové akce vázané na kolektivní obranu pro napadení a útočné akce Spojených států amerických. Podrobně to rozebírá ve svých analýzách této smlouvy ústavní právník Zdeněk Koudelka. Pokud tato smlouva projde, můžou si to Spojené státy teoreticky zopakovat a jako základnu zneužít české území, se všemi veskrze negativními důsledky a dopady pro Českou republiku. Tato smlouva je pak také naprosto neuvěřitelná v tom, že prostřednictvím přílohy A dává armádě Spojených států amerických neomezeně k dispozici letiště Čáslav, Náměšť a Pardubice, letiště a logistické centrum Mošnov, vojenské újezdy Hradiště, Libavá, Boletice, Březina a posádky Vyškov, Rančířov a Stará Boleslav, přičemž všechna tato zařízení poskytuje Česká republika Spojeným státům bez povinnosti platit nájemné či další náklady s jejich užíváním spojené. Nejen v době raketově rostoucího rozpočtu, deficitu a státního dluhu je to absolutní rezignace na povinnosti řádného hospodáře a správce státního majetku a veřejných financí. Je to plivnutí do tváře občanům, všem poctivým daňovým poplatníkům, kteří tento pětikoaliční mejdan financují. Je to, a to říkám ještě velmi jemně, pověstné chování carských důstojníků zpitých pod obraz. Obrazně řečeno, státní rozpočet se vám hroutí, a vy si zapalujete doutníky pětitisícovkami, a to ještě ne vlastními. Myslím, že vystřízlivění bude kruté, ale to bohužel pro nás všechny. A kromě toho jde i o to, že některé pozemky a zařízení, které chce vláda věnovat Američanům, jsou ve vlastnictví krajů a obcí, což je nepřípustný zásah do práva na územní samosprávu garantovaného českou ústavou. Projednávaná dohoda je tady mezinárodní smlouvou nadřazenou české národní legislativě.